Naopak, zavádí nepřehledné nástroje ochrany, umožňuje prodlužování příslušných řízení, které k ochraně památek a historických budov nijak nepřispívá, a rozšiřuje roztříštěnost kompetencí v oblasti ochrany kulturního a historického dědictví. Nechci a nebudu... Velmi krátce jsem se zmiňoval o stanovisku České komory architektů. Dovolte mi, abych vás seznámil s tím konkrétním příkladem. Možná jste o něm mnozí už slyšeli. Může se stát, a dneska se diskuse na to téma vedou na odborných konferencích, že památkáři vyhlásí tento dům nebo to sídliště, tyto paneláky za kulturní památku, nedej bože za kulturní památku UNESCO, a oznámí občanovi, že je povinen v nějaké lhůtě všechna vylepšení odstranit, takže sloupnout zateplení, odbarvit fasády, vyměnit keramiku za umakart. Stát není povinen tyto úkony finančně sanovat, ale pokud to občan nesplní, může dostat pokutu. Domnívám se, že dosoudit se náhrady škody nebude možné, protože jednání občana bylo nezákonné, zatímco jednání památkářů a státu je nejen zákonné, ale chrání kulturní památku. Ale budou o tom rozhodovat lidé a já jsem se za své praxe už s mnoha absurdními rozhodnutími nejenom památkářů třeba v Praze v minulosti setkal. A dovolte mi poslední větu závěrem.
Nyní pan poslanec Marek Benda, řádně přihlášený do rozpravy ve třetím čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Od toho jste si to, upřímně řečeno, vy pod tlakem Rekonstrukce státu takhle vytvořili. Neslyším od soudů, že by to byli oni, kteří chtějí pomoci s vymáháním justičních pohledávek. To přece není pomoc soudům. To je pomoc Celní správě a Robertu Šlachtovi. A nepamatujete si nějakého ministra, který tady před rokem stál a říkal, že jestli Robert Šlachta padne, tak on rezignuje? Omlouvám se představitelům komunistické strany. Ale netvařme se, že to je nějaká pomoc soudu. Neslyším od soudu, že by volali. Neslyším od nikoho. Velmi špatně. Ta efektivita je samozřejmě mimořádně nízká.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi.
Já k té debatě ohledně převedení kompetencí v tom návrhu pana kolegy Radka Vondráčka. Jestli by pan ministr spravedlnosti, pokud o tom vůbec něco ví, nám k tomu mohl něco říci, jak jsou na to připraveni.
Pokud nikdo, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr ano. Má zájem o závěrečné slovo.
Nejprve k tomu rýpnutí mého milého kolegy pana poslance Bendy. To je omyl. Omlouvám se vám, že jste na mě museli čekat. Mnoho tu již zaznělo od podporovatelů toho našeho návrhu. Takže jen něco málo doplním. Jednak tu byla položena otázka, nebo zaznělo tu, že něco nepodporuje justice. Slušelo by se k tomu doplnit, že všechno ostatní ta justice podporuje. Jediným kontroverzním bodem z pohledu justice, nebudu to zastírat, je právě ten automatický generátor. Ještě o něm za chvíli řeknu pár slov. Justiční pohledávky jsou černý Petr. To fakt není o tom, že bychom chtěli pomáhat Celní správě. To je o tom, že jsme umluvili Celní správu, že by se toho přece jenom ujala. Protože jak tady i zaznělo, jsou to skutečně nesmírně obtížně vymahatelné pohledávky. Máte přiloženou k tomu pozměňovacímu návrhu analýzu, nebo výstupy z analýzy vymahatelnosti těch pohledávek. A jsou to pohledávky takového typu, že by prostě bylo nevýchovné, nesprávné rezignovat na jejich vymáhání. Ony byly dlouhodobě vymáhány soudy z jednoho prostého důvodu. Soudy celkově zajišťovaly vymáhání rozhodnutí, měly na to rozsáhlá oddělení, a tak tedy nevadilo, když ta oddělení kromě běžného vymáhání soukromých pohledávek ještě vymáhala i ty, které vznikaly v samotné justici. Nicméně to dnes naráží na dva problémy.
No protože ta vlna terorismu prošla přece celou Evropou. A je jedno, jestli to bylo nejdřív v Paříži, nebo v Londýně, nebo ve Stockholmu, nebo v Německu, nebo v Petrohradě. Ano, celou Evropou. I v té Ruské federaci přece prošly tyhle teroristické útoky. A ti, kteří znásilňovali ženy v Německu, tady v Mnichově nebo v Norimberku, o Silvestru, nebyli ruští vojáci. Co nám brání v tom, abychom v rámci jednání NATO, našeho parlamentního shromáždění, to je orgán, začali mluvit o tom, že je potřeba svolat novou bezpečnostní konferenci. Já se zlobím na ministra zahraničních věcí. To už víc řekl aspoň ministr obrany. Ten aspoň řekl ty technické záležitosti. A my bychom ho buď přijali, nebo nepřijali. Já chápu spory mezi Ruskou federací, Lotyšskem, Litvou a Estonskem. My jsme nic neříkali, nám to bylo jedno. Ale my jsme od nich ustoupili, nás to nezajímalo. Když se tady bavíme o Ukrajině, nás najednou nezajímá, co se tam odehrává. Nemá v tom jasno. My budeme partneři těch tří stálých členů Rady bezpečnosti jako Česká republika. Možná ministr zahraničí nemá odvahu. Já bych takovou odvahu měl to navrhnout. Víte, kolik tady zůstalo z minulého volebního období v roce 2013 poslanců? A dvě třetiny poslanců, kteří tady budou, když se vymění stejný počet, mohou rozhodnout úplně jinak. Vy máte tu odvahu. Dovolte mi, abych se vrátil ale k tomu důvodu, pro který si myslím, že to je špatně. Generální tajemník NATO a bývalý americký ministr obrany řekli, že nikdy nebyly ruské vojenské jednotky tak blízko k jednotkám zemí NATO, což je pravda, ale pravda relativní. Protože Ruská federace namítá ve stejném smyslu a ve stejném duchu také zcela oprávněně, že cizí ozbrojené jednotky nestály od doby druhé světové války nikdy tak blízko Petrohradu a Moskvy. Já chápu, že někomu se hrozně líbilo, že Michail Gorbačov při jednání si nenechal podepsat, že se nebude rozšiřovat Severoatlantická aliance, když se zruší Varšavská smlouva. Ta doba se promarnila, ale nikdy není pozdě hledat novou bezpečnostní architekturu. Alexander Černý připomínal, že vojáci ruské armády cvičí na území Ruské federace. Kdyby cvičily na území Litvy, Lotyšska a Estonska, případně Polska jejich jednotky, myslím si, že by to nezvyšovalo nějak napětí. A samozřejmě to je přece záležitost, která musí u těch ruských vojenských stratégů - a není to žádná obrana cizí mocnosti, to je jenom to, jak mohou uvažovat - a zase budu citovat tu norskou analytičku. Kde se to ocitáme? To nezpochybňuje nikdo. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Ano, takže tímto, že byl přijat návrh C, stal se návrh E nehlasovatelným.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Nyní se dostáváme k diskutovanému návrhu D, který se týká přechodu vymáhání justičních pohledávek na Celní správu.
Děkuji vám. V tom případě se paní kolegyně Kailová asi nehlásí. Kdo je pro přijetí námitky? Hlasování pořadové číslo 187, z přítomných 146 pro 136, proti nikdo. Kdo je proti? Děkuji vám. V tom případě byl návrh zamítnut. Je zájem o kontrolu hlasování? Není tomu tak. Můžeme tedy bod D považovat za prohlasovaný.
Nyní návrh F, který se týká dočasného přidělení soudce k Ministerstvu spravedlnosti. Stanovisko výboru je doporučující.
Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Jasně říkáme, o co nám jde, a trváme na tom a zůstáváme u toho. Jsme opozicí konstruktivní, neničíme za každou cenu cokoliv, ale vybíráme podle toho, co je obsahem, nikoliv, kdo to předkládá. Já občanům voličům za to děkuji a věřím, že tak učiní i letos v říjnu. Ta diskuse mohla být dávno ukončena.
Podporujeme něco jiného. Nemáme problém s tím pomáhat pobaltským státům budovat vlastní obranné síly. To je jedna věc. Ale umisťovat tam expediční síly NATO je věc druhá. Expediční síly NATO zde významně zvýší napětí ve vztahu k Rusku. Posíláme naše vojáky do prostoru, kde může dojít k obrovské eskalaci válečného nebezpečí v Evropě. Již dnes se ozývají v USA hlasy volající po vypovězení dohody o zničení raket malého a středního doletu. Pokud k tomu dojde a tyto rakety se objeví v Pobaltí, bude to znamenat vyprovokování války s Ruskem. Rusko bude muset jednat, stejně jako Kennedy reagoval na sovětské rakety na Kubě. Ve válce se tak můžeme ocitnout bez toho, že se někdo bude ptát na názor ústavních činitelů naší země, kvůli třem stovkám našich vojáků, kteří budou v Pobaltí právě z důvodu, abychom neměli čas se rozhodovat. Opakuji, podpořme obranné síly pobaltských zemí, ale nepodporujme tam umisťování expedičního sboru NATO. Je to mechanismus, který povede k další eskalaci napětí na východě Evropy. Napětí, které odstartoval státní převrat na Ukrajině. Ptejme se: Hrozí dnes pobaltským zemím nebezpečí? Myslím, že vážné, ale jiné, než dnes řešíme. Pobaltské země se dnes vylidňují dramatickým způsobem. Lidé odtud odcházejí. Odcházejí možná proto, že nevidí svou budoucnost v zemi, která se chystá být bojištěm. Na závěr si dovolím uvést maličkost, která násobí mé obavy.
Velmi stručně v návaznosti na pana kolegu Okamuru. A mimochodem, náš osud také často nebyl úplně odlišný od tohoto.
Ještě poprosím o strpení. Pan předseda Stanjura a potom pan poslanec Vácha.
Děkuji za slovo. A já bych navázal na svého kolegu Pavla Blažka. Přece jsme sdíleli mnoho let stejný osud. Vy jste zapomněli, čí okupační vojska byla na našem území? Mají podobnou historickou zkušenost. Ale jsou tady mezi námi takoví, kteří se tím netají, že to vnímají jinak.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem chtěl navázat na kolegu Blažka v podstatě velmi stručně. Když nepomůžeme my jim, kdo potom pomůže nám, když budeme potřebovat?
Děkuji, pane předsedo. To jsem neslyšel. A ve svém projevu mám, a já to řeknu teď hned - válka v Jugoslávii byla válka proti Evropě.
Tento zákon by měl nabýt účinnosti dnem svého vyhlášení.
Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 197, z přítomných 143 pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Budeme pokračovat. Je 13.45, máme před sebou volební body. Začneme bodem 135, změna ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Slovo má předseda volební komise Martin Kolovratník.
Děkuji za slovo i zjednání klidu. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, přeji vám dobré odpoledne. Pustíme se do série volebních bodů. Mám na to málo času. Nezbytné minimum informací pro stenozáznam jsem povinen uvést. Jsou to změny v orgánech Poslanecké sněmovny. A tady ode mě krátká rekapitulace. Svoje vystoupení možná vezmu odzadu tím jednodušším. To, co navrhli kolegové ze sociální demokracie, je v souladu s poměrným zastoupením v našich výborech, není tam žádný sporný návrh. Své zástupce si nominují národní parlamenty způsobem, který si tyto parlamenty samy stanoví.
Nezlobte se na mě. Protože vždycky, když jde na území jiného suverénního státu, a to i na požádání vlády, byť je legitimní ta vláda, tak ne všichni lidé to přijmou. A já válku v 21. století opravdu nechci!
Budeme pokračovat v obecné rozpravě. Eviduji dvě faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Slyšeli jsme mnoho slov, ale pan předseda komunistické strany to mohl shrnout do dvou vět: My jsme proti Americe, my jsme proti NATO. To jsou nebezpečné iluze. Takový materiál skutečně neprojednáváme. Občanští demokraté ten materiál podporují v tomto volebním období a budou obdobné materiály podporovat i v příštím volebním období. Naši voliči to vědí. Je to úplně jednoduché. Bylo to správné rozhodnutí, že jsme se stali plnoprávnými členy NATO.
A nebyla to jen Katyň.
Děkuji, pane předsedající. Docela jednoduše. A na adresu vystoupení kolegy Stanjury jenom jednu maličkost. Tolik k tomu.
Eviduji dvě další faktické poznámky. Děkuji.
Děkuji. Máme s tím své zkušenosti.
Je před námi bod číslo Ptám se pana ministra spravedlnosti, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Rozpravu ve třetím čtení otevírám. Prvního přihlášeného mám poslance Martina Plíška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já si příliš často nepamatuji, že bychom tady schvalovali na sílu proti názoru nejvyšších soudů a krajských soudů věci, které navíc nejsou náležitě odůvodněny. Víme, že jsou problémy na některých konkrétních soudech, nebo dokonce v konkrétních řízeních, ale to přece neznamená, že kvůli tomu budeme měnit systém a zasahovat takto do soudní moci.